Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Vypořádali jsme se tedy se všemi návrhy na návrh pořadu schůze a nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schváleným pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl schválen. A znamená to tedy, že jsme schválili i pořad této schůze. A ještě než předám řízení schůze panu kolegovi Havlíčkovi, přečtu omluvu.
Měli bychom nejdříve posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání, čili já v tuto chvíli otevírám rozpravu a táži se, jestli někdo se hlásí do rozpravy? A vidím žádost o odhlášení. Prosím pana poslance Kotena.
Co to znamená? To by bylo všechno, moc děkuji.
Já vám také děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne, budeme pokračovat v obecné rozpravě.
A já teď nechci rozebírat to, jestli to je, nebo není, nicméně problém je v tom...
S přednostním právem se po vás hlásí pan ministr Kupka, následuje pan poslanec Bašta.
A chci zdůraznit několik konkrétních věcí. Přesně naopak! Nasvítil se tady problém hlavního nádraží, ze kterého nikdo z nás nemůže být šťastný. A chápu, že denní chleba opozice je ukazovat na chyby vlády, na to, že nezvládá konkrétní věci, ale v tomhle případě se střílíte tím nerealistickým pohledem sami do vlastních nohou. Nepomůže to ničemu. Nemám potřebu do detailu vysvětlovat všechny jednotlivé kroky vlády a všechna jednotlivá opatření. A ujišťuji vás, že naše vláda si je dobře vědoma toho, co bude znamenat pro ně aktuální boj s energiemi a zároveň nástup dětí do školy. Absolutně míjí terč! Co jsem, abych vám doporučoval, jak se v roli opozice k tomu stavět? Chci v tomto směru jenom požádat o realistický pohled na věc, o to, že jak Česká republika musíme současnou situaci zvládnout.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Foldyny. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Až dojemně se staráte o ty lidi. Až dojemně, opravdu! Mluvíme o krizi, kterou jste sami vyvolali vašimi politickými rozhodnutími. Proč maďarský premiér se stará především o Maďary? Proč náš premiér se nestará o Čechy? Vy tady mluvíte o maminkách. No, počkejte, ty vám dají! Počkejte v září a na podzim! Vy jste měli plošně řešit energetickou krizi, kterou jste sami politicky vyvolali! Vaše reakce je neadekvátní tomu, co se děje! Proč to neudělali Němci? Já bych vám to řekl, ale to byste mi asi dali pokutu sto tisíc, že nejsem slušný.
Na rozdíl od svého předřečníka se okusím o klidnou, ale jasnou reakci. Ale to jste ve svém příspěvku tedy laskavě opomenul.
Stoupají ceny energií, raketově roste inflace a naše příjmy i úspory jsou znehodnocovány před našima očima. V takové situaci přece nemůžeme zůstat klidní. Tato energetická témata mají také jeden další společný rys. Všechna jsou úzce navázána na regulaci ze strany Evropské unie, tedy ve spoustě možných řešení, ať už podle selského rozumu, nebo podle odborníků, jsme omezeni rigidním a často nesmyslným právem Evropské unie. Jinými slovy: Nemůžeme udělat to, co považujeme za dobré nebo za nejlepší, protože právo České republiky je podřízeno právu Evropské unie. Sděluje nám to ne samotná Evropská unie, ale sděluje nám to i Úřad vlády České republiky, který říká: Raději nic nedělejte! Evropská unie ale obvykle řeší krize pomalu, hloupě a pozdě, případně vůbec. Zde to Unie ponechává víceméně na členských státech. Sama jako obvykle s nějakým skvělým nápadem nepřispěchá. Všichni budou hledat ale celoevropské řešení, které zatím neexistuje. V Bruselu vznikl ten zcela ideologický systém emisních povolenek, předchůdce ještě šílenějšího plánu Green Deal, česky zelený úděl, který měl ekonomiku zemí Evropské unie finálně dorazit. Jinak si to prostě neumím vysvětlit, že někdo vymyslí systém, který má v podstatě destruovat suverénní státy, jejich průmysl, jejich ekonomiku a jejich hospodářství. Koneckonců, není to vlivem jenom konfliktu na Ukrajině, ale pokud si vzpomenete, tak už před konfliktem na Ukrajině ceny energií začaly stoupat exponenciálně vzhůru. A já to prostě nechci! V realitě je z nich ale nový druh komodity, se kterou se vesele obchoduje. Je to vlastně nový cenný papír, který už nemá se životním prostředím vůbec nic společného. A chci znovu, opakuji, vyprovokovat diskusi a debatu o tom, abychom to dnes zařadili na dnešní schůzi a o tomto vážném tématu abychom se znovu začali bavit. Jednou z hlavních příčin krize v oblasti cen elektřiny totiž bylo, že Evropská unie postupně snižovala počet emisních povolenek na trhu. To logicky navýšilo jejich cenu a vyvolalo problémy odběratelů energií v členských zemích. Žádný jiný stát na světě nebo uskupení - kromě Evropské unie - dosud nezavedlo tak nesmyslný systém na zvyšování cen elektřiny a dalších energií, aby na něm mohli vydělat spekulanti. Já myslím, že to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu mému navrhovanému bodu.
Pan ministr Jurečka za mnou říká, že práce je dost. Ale jde přece o to, že ti Ukrajinci budou podsekávat průměrné mzdy našich občanů.
Invektivy tohoto charakteru si prosím odpusťte.
Rozumíme si? Takže se uklidněte, protože byste si měli spíš sjednat pořádek nejprve u sebe. Bouchejte pořád při mém projevu. Takže si bouchejte, jak chcete. Klidně mě okřikujte znovu, je to tak. Vážené dámy a pánové, téma ukrajinských migrantů jsme probírali vícekrát, tak mě omluvte, pokud některá fakta budu opakovat. To první a zásadní je, že z Ukrajiny se stala ideologie, takže ten, kdo konkrétní nekoncepční vládní kroky kritizuje, je špiněn jako nějaký zrádce. To ovšem svědčí pouze o tom, že vláda dělá svoji práci špatně a neumí svoje kroky vysvětlovat veřejnosti. Hnutí SPD opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Naši občané si zcela oprávněně na vládu stěžují a zvedá se proti vládě oprávněná vlna nevole. Tady bych ještě jenom zdůraznil, že většina vládních poslanců teď odešla ze svých lavic, protože je toto důležité téma evidentně nezajímá. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížit poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů. to je jako s bárkou, se záchranným člunem, ten má svoji kapacitu, nebo se pak potopí úplně všichni. Vládní kritéria pomoci ukrajinským migrantům jsou plošná, neadresná a oproti pomoci českým občanům je vládní pomoc Ukrajincům byrokraticky nenáročná a rychlá.
Všechny vás odhlásím a prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených. Budeme pokračovat v dalších bodech, a to pouze těch, které nejsou jako nové body, protože na ně bylo uplatněno veto pěti poslaneckých klubů. Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o variantě, ne, pardon, tady je varianta od paní předsedkyně.
Prosím zpochybnit hlasování. Já jsem hlasoval ano, ale na sjetině, nebo aspoň na svém záznamu mám, že jsem se zdržel.
Slyším návrh na odhlášení. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených. Kdo je proti? Hlasování číslo 66, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Je to tak? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Dovolte, abych nejprve přečetl omluvenky, které ke mně dorazily. Na 18. hodinu jsme dnes pevně zařadili bod, který se nazývá Požádám, aby generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček byl přiveden na jednání do jednacího sálu, což se tak děje. Pane generále, já vás vítám. Prosím, zaujměte místo.
Myslím si, že by to bylo dobře a fér. Takže já v tuto chvíli tím, že my máme pouze ten dokument, který byl představen 14. dubna na bezpečnostním výboru, tak my svým způsobem v tuto chvíli nemáme žádný další dokument, protože to, co jsme obdrželi, to čtyřstránkové, tak to je pouze shrnutí, které vychází z toho dokumentu ze 14. dubna. Národním koordinátorem a tou hlavní osobou zodpovědnou za tu krizi, za veškeré řízení, je samozřejmě pan ministr vnitra Vít Rakušan.
V důsledku této extrémně vysoké inflace české domácnosti rekordně chudnou. V tomto ohledu musím bohužel konstatovat, že kabinet Petra Fialy dělá strašně málo. Fenomén růstu cenové hladiny je možné sledovat nejen v České republice, ale také v okolních zemích. Jde v podstatě o globální fenomén. A bohužel, ceny se nám utrhly ze řetězu a bude velmi těžké je dnes zkrotit. Tyto země jsou v míře nárůstu inflace na tom lépe než Česká republika.
Proč o tom neinformujete veřejnost? Takže do takové zkorumpované země vy chcete jako vláda dávat peníze ještě na dluh, peníze České republiky? Když u nás lidi, 30 % domácností, je v problémech a stoupá počet exekucí? Hnutí SPD tyto návrhy a úvahy ze strany Evropské komise a ze strany vlády České republiky, ze strany Fialovy vlády, jednoznačně odmítá. Takže nevidíme žádný důvod, proč by si Evropská unie včetně České republiky měla vzít další úvěry a financovat miliardy eur do obnovy země, kterou řídí a rozkrádají oligarchové. To je názor SPD. Takhle to schválně děláte i s našimi mimořádnými schůzemi. Takhle vy to děláte, ale my to víme. My to vidíme, tohleto vaše politicky podvodné jednání. Už jsem opakovaně vyzýval premiéra Petra Fialu, ať jde se mnou do debaty. Zahrnul jsem do toho tedy s dovolením i pana předsedu Babiše, ne aby šel se mnou, ale aby se mnou a s Babišem šel Fiala do debaty. Proč se bojí? Proč se premiér Fiala bojí s námi jít do debaty? To je tedy úplně neuvěřitelné. Přitom by to byla moc pěkná debata, zajisté s vysokou sledovaností: Fiala, Babiš, Okamura. Když mají maďarské občanství, tak tady samozřejmě nemají co dělat. Tak to přišel tedy pěkně pozdě, když už tady jsou a už jsou s tím problémy. Úplně jsou zděšeni naši občané a vláda to tají. A vy přesně víte, proč tady je nouzový stav. Obelhali jste lidi, proto to děláte potají a ničíte tady životy lidem v České republice.
Současně to vysokoinflační prostředí, ve kterém dneska jednoznačně jsme, máme třetí nejvyšší inflaci v rámci Evropské unie, může ohrožovat a ohrožuje sociální smír. Podívejte se do okolních zemí, které na rozdíl od současné pětikoalice pomáhají svým občanům v době krize. Němci nezapomínají ani na nízkopříjmové obyvatele. Velmi rozumným krokem se vydali Němci i v otázce veřejné dopravy. Zde po dobu tří měsíců zavedou zvýhodněnou jízdenku, která bude stát na měsíc 9 eur. Proč ale nebijí na poplach všichni ekologičtí aktivisté, je pro mě záhadou. Ale pojďme ještě blíž - Slovensko. A na tomto místě se tedy ptám, kam se poděla vůle poslanců vládní koalice pomáhat? Českou cestou, kterou zvolil kabinet Petra Fialy, je nechat dopadnout následky celého zvyšování cen na české občany. A přitom je to právě stát, který profituje na zvyšování cen. A k tomuto plošnému kroku ostatně vyzývají vládu i poradci Petra Fialy. Přečtěte si dnešní tweety ekonomických expertů, kteří jsou v jeho poradním týmu. Já si dovoluji navržené body, pane místopředsedo, navrhnout jako první a druhý bod dnešního jednání.
Návrhy jsem si poznamenal, jsou dva.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, přicházím s návrhem na nový bod, který se bude jmenovat Energetická krize, Green Deal a emisní povolenky. Pojďme zpátky k energetické krizi. A nejde jenom o fyzické osoby, o občany, ale jde samozřejmě i o právnické osoby, o firmy, protože je potřeba si uvědomit, že oni potřebují obrovské množství energií, a jestli ty společnosti zkrachují, nebo alespoň částečně zruší své provozy, bude to znamenat zvyšující se nezaměstnanost. Nezaměstnanost je teď možná nejnižší v historii, nebo téměř nejnižší v historii, ale to, co je dnes, zítra už nemusí být pravda. Znamenalo by to obrovské zvýšení nezaměstnanosti a je potřeba vážit na lékárenských vahách, jestli přesně to chceme a jestli nám to stojí za to.
Kvůli postoji poslanců Fialovy vládní koalice tak bude mít Česká republika i nadále jedny z nejvyšších cen energií a pohonných hmot v celé Evropě. Přitom většina evropských vlád svým občanům v těchto oblastech pomáhá třeba tím, že daně z přidané hodnoty u energií a pohonných hmot snížily anebo ceny těchto komodit takzvaně zastropovaly. Vláda Petra Fialy z ODS ale pro české občany nedělá absolutně nic, a to i v přímém srovnání s jinými evropskými zeměmi. Tímto svým jednáním vláda dále ztrácí podporu veřejnosti a měla by podat demisi. Tato vláda je i zadarmo drahá, protože kvůli neschopnosti premiéra Fialy řešit zdražování každý měsíc občané platí předražené složenky, předražené potraviny, předražené složenky za energie a také se zdražuje bydlení. Hnutí SPD bude vkládat do legislativního procesu ve Sněmovně zákon, který zaručí českým občanům a firmám levnější elektřinu. My víme, jak ukončit předražování energií. Hnutí SPD reaguje na drakonicky rostoucí ceny elektřiny a nečinnost vlády tím, že jsme vypracovali návrh zákona, který předložíme tady do Sněmovny a vládě. Je to přesné. No, toleroval to i Andrej Babiš. Takže to je princip našeho návrhu. Ale my tady návrhy máme, my jsme strana, která neslibuje planě. No, někteří lidé tomu uvěřili, protože Petr Fiala zapomněl říct, že měl na mysli změnu k horšímu, a to je ten problém. Je to logické, je to jasné, je to dobře právně zpracované. Ve srovnání s těmi všemi zeměmi, co jsem tady jmenoval, čeští občané platí jedny z nejdražších cen energií a tak dále.
Takže doufám, že se mi podaří vyprovokovat debatu, že tento bod pustíte dál a že o něm budeme moci na dnešní schůzi diskutovat.
Přečtu omluvu. Jako další pak budou řádně přihlášení a první z nich je pan poslanec Juchelka. Děkuji.
Jenom podotýkám, že ještě před měsícem a půl se předpokládalo, že čistý zisk společnost ČEZ bude někde na úrovni 38 až 42 miliard, takže jenom za měsíc a půl se to posunulo o 10 miliard korun výše, a to jsme na konci dubna. Jsou to extrémní nárůsty zisku a zdaleka není všem dnům konec, je docela možné, že to bude ještě více, než se nyní předpokládá. Přejme to ČEZu, nic proti tomu, ale využijme toho. Důvody jsou zřejmé, já už jsem je zde několikrát zmiňoval, teď se na to podívám ještě z trošku jiného úhlu pohledu. Odpuštěním plateb za obnovitelné zdroje, což obnáší zejména solární tunel, z let 2006 až 2010 by se jednalo o částku 19 miliard korun ročně, která padá pouze na rodiny a pouze na firmy. To je na rozhodnutí vlády. Obnovitelné zdroje jsou elegantní, je to jednoduchý nástroj, nebyrokratický nástroj, bude pouze nižší částka na faktuře nebo na složence, respektive nezaplatí se plná částka.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Já vás tedy odhlásím a poprosím, přihlaste se znovu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium: Navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu: V pátek 13. května navrhujeme projednávání bodů... Na závěr mám jednu informaci. Vzhledem k tomu, že bod 15, sněmovní tisk 166, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, prvé čtení, byl již projednán na jiné schůzi, škrtněte si jej, prosím. S náhradní kartou 31 bude dnes hlasovat pan poslanec Kolovratník. Nyní tedy požádám o vystoupení pana předsedu Tomia Okamuru s přednostním právem k pořadu schůze. Kolegyně, kolegové, vy, kteří máte potřebu ještě diskutovat, tak vás poprosím, abyste se odebrali do předsálí, aby bylo dobře rozumět, jaké návrhy zde budou načteny, abych potom následně o nich mohl dát hlasovat.
Vážené dámy a pánové, já bych rád navrhl na program schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Vláda neřeší předražené energie. Vláda Petra Fialy odmítá řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Dokonce k těmto tématům ani nepřipustili vést otevřenou parlamentní rozpravu, ve které by zazněly konkrétní návrhy a argumenty, které hnutí SPD chtělo v této věci předložit. Tak jak to tedy vlastně je a co je ten důvod, že vy takhle přeplácíte ve srovnání s jinými zeměmi, nebo jestli to má nějaké důvody, nebo jestli je to něco širšího, že takhle to funguje. Nejsme schopni to dosledovat." Ale nejhorší je, že je to za veřejné peníze. Chápu, vy nepřizpůsobivé podporujete, vaše vláda, my jsme proti, ale bylo by dobré tedy férově říct, kam je chcete nastěhovat a co s tím tedy dále bude. Já jsem někde zaslechl slova pana Jurečky, že to mají vydržet. No, to je ale otřesné úplně, tohleto.